Já vám děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedo. Já bych se na vás chtěla obrátit ve věci bezpečnostní výboru. Já vím, že je tady pravidlo poměrného zastoupení. Ale musím říct, že jsem velmi znepokojená, že se hovoří o nominaci pana kolegy Radka Kotena. Myslím si, že by bylo i s ohledem na zprávy Bezpečnostní informační služby zcela namístě, abychom začali hovořit i o úpravě, která by hovořila o tom, že ti poslanci, kteří mají přístup k tajným informacím, tyto prověrky budou mít obecně.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala.
Děkuji. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci.
Já vám děkuji za dodržení času. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu.
První hlasování by bylo o petičním výboru. Druhým výborem je výbor rozpočtový.
Děkuji. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme rozpočtový výbor ustavili. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že kontrolní výbor jsme ustavili.
Čtvrtý je organizační výbor. Ten zaslouží trochu širší vysvětlení.
Děkuji. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že organizační výbor jsme ustavili.
Pátý je volební výbor. Ten byl navržen jako 18členný. Tady je malinko jiná situace, Demokratický blok má nárok na to jedno místo, zatím není obsazeno. Zatím kandidát nebyl navržen. Takže zatím v tuto chvíli 17 a jedno místo pro Demokratický blok - zatím neobsazené.
Já vám děkuji. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením volebního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme volební výbor ustavili.
Nám to připadlo logické, de facto jsme si to odsouhlasili. No a pak ale pro účely voleb vznikl vlastně - a já to budu nazývat blokem, protože dneska na grémiu jsme se tak dohodli, že to nebudu nazývat nějak jinak, ale blokem - a ten tu situaci zkomplikoval. Na závěr úplně poslední věc, poslední poznámku. Já jsem nereagoval na ta vystoupení, která tady zněla a vytvářela nějakou reminiscenci z dob minulých, kdy to bylo běžné, zejména v ODS, a to je to líbání prstenu. Já jsem to rozdal všem našim kolegům. Stejně tak přišel na kafe Radim Fiala s žádostí o podporu Tomia Okamury a stejně tak Pavel Kováčik, pokud se týkalo Vojtěcha Filipa. Takže tolik jenom z mé strany. A prosím nechci tímto vyvolat nějaké emoce.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Tak já v tom závěrečném slově pouze stanovím lhůtu na vydávání lístků a poté na sečtení hlasů. Budeme rychlí, takže budeme schopni ve 14.45 vyhlásit výsledek volby.
Ty varianty se liší jenom v počtech poslanců pro hnutí ANO. Já jsem nepoužil slova hlasovací mašinerie, to bych si nedovolil. Je to tak.
Čili jednou jste začali fungovat jako blok v hlasování, tak to prosím dodržujte.
Děkuji. Nyní pan předseda klubu SPD Radim Fiala, poté pan předseda klubu KDU-ČSL.
Také se k tomu chci vyjádřit. Řekli jsme to na začátku. Říkáme to každý den novinářům a také se podle toho chováme.
Děkuji. Máte slovo, pane předsedo.
Na jednu stranu by se mohlo říct, že vlastně je úplně jedno, jestli je to většinové, nebo poměrné zastoupení. Můžeme se bavit. To je potřeba takhle říct. Já to respektuji.
My jsme vyzvali po volbách, že se rádi budeme bavit s každou politickou stranou o prosazování našeho volebního programu. Odmítli si sednout s námi ke stolu. To znamená, s vámi se tím pádem nedalo na ničem domluvit. Vy se odmítáte s námi bavit. O nic jiného nejde. Já vám říkám, že jestli se s námi budete chtít bavit a sednout si ke stolu, pojďme se bavit. Ale vy jste to odmítli. A ještě nás častujete velice pejorativními, řekl bych, nějakými přízvisky. Já vám do vaší politiky nemluvím. Vy to neuznáváte. Vy si myslíte, že některá strana je více legitimní, některá méně legitimní. My tyto názory odmítáme. My si myslíme, že jsou legitimní všechny strany v této Poslanecké sněmovně, i ta vaše, protože to tak rozhodli prostě občané ve volbách. My to ctíme. Vy možná na to máte jiný názor, ale já nebudu mluvit za vás, nebudu váš mluvčí. Dělají to neplaceně. Každé ráno se dovídám, co Okamura řekl. Trošku tristní je, že ani já neznám ani jména těch svých samozvaných mluvčích. A to bych chtěl prostě zopakovat. Takže tady není nějaká hlasovací koalice. A plníme program.
Pane předsedo, máte slovo.
No, ono někdy se nám to hodí, to poměrné zastoupení, a někdy se nám to nehodí. Tak to prostě funguje. Ale to je v pohodě. My jsme si na to zvykli. Ale poměrné zastoupení prostě zobrazuje výsledek voleb. Fungovalo to. Vláda měla výsledky. My jsme přece jako hnutí ANO řekli na začátku této debaty o kontrolních komisích, že my neaspirujeme na předsedu těchto komisí. Prosím, pojďme konstruktivně volit, rozhodovat hlasováním. Je to jediný možný demokratický princip - rozhodovat hlasováním.
Děkuji. Pane předsedo Bartošku, máte slovo.
Vaším prostřednictvím navážu na pana předsedu Faltýnka. Jediné, co jsem ve svém příspěvku zmínil, je, jak probíhá hlasování a kdo s kým hlasuje. Já jsem to nerozporoval. Jenom jsem pouze popsal situaci. Ani jsem to nehodnotil, jestli dobře, nebo špatně. Řekl jsem prostě, že postupujete společně.
Není tomu tak. Posunul bych se k bodu číslo
Výsledky jsou uvedeny v příloze usnesení. K usnesení jsou přiloženy dvě přílohy o těchto mandátech a počtech hlasů.
Tedy všeobecná rozprava je otevřená. Nikoho nevidím. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Než se rozutečeme, tak tady mám ještě dvě drobné věci.
Pokračovat budeme bodem číslo Počet členů není zákonem určen. Je potřeba počet členů stanovit. V podrobné rozpravě by tedy měly zaznít návrhy. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Vidím přihlášku pana předsedy Jaroslava Faltýnka. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji.
Kdo dál v podrobné rozpravě? Budeme tedy o tom usnesení hlasovat nejdříve po částech. Kdo je proti? Děkuji vám. Pardon, omlouvám se. Je tedy návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prohlašuji hlasování číslo 28 za zmatečné a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Od 18.30 do 19.00 se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Dominik Feri. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme pokračovat bodem číslo Počet členů není zákonem určen, je tedy potřeba počet členů stanovit. V podrobné rozpravě by měly zaznít návrhy. Předkládám proto tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, který se skládá z poslanců - a nechám to tedy tentokrát na diskuzi v podrobné rozpravě -, a stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Nemám písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana předsedy Faltýnka a pana předsedy Chvojky. Nejdříve pan předseda Faltýnek.
Já vám děkuji za slovo. To bylo také podnětem pro můj myšlenkový pochod, proč jsem řekl tuto větu. A nebudeme přece zastírat, že je to stejné. No a teď to bude dokonce premiér. Takže my o to více pečlivě musíme vycházet ze zákona a budeme muset vše hodnotit. Ale to neznamená nic na tom, že by se změnil zákon, že by někdo chtěl nectít právní stát. Takže v celkovém kontextu ten výrok je naprosto v pořádku. A dokonce ten faktor, že se bude jednat o premiéra, taky může... A to my jsem myslel poslance hnutí ANO. Obě dvě varianty nesou svoje pro a proti. Ta varianta, že budeme mít trestně stíhaného premiéra, tak má sice právo se očistit, ale co si budeme povídat, za čtyři roky to zřejmě nestihne. To je vše, co jsem o tom chtěl říct. Mně se ta debata v televizi celkem líbila, protože jsme se snažili na sebe neútočit a skutečně jsme si vyměňovali argumenty. To zkrátka budou muset vydiskutovat jiní. Ale doufám, že přijmete mé vysvětlení, že takto to bylo myšleno, že v žádném případě tam není pomlčka: premiér - nevydat, premiér - imunita. To spíš trošku vypovídá o těch, kteří to následně tvrdí, jak oni přemýšlejí. Takže podle sebe měřím tebe. Zkrátka trošku je to na zamyšlení i na druhé straně. Je taky pravda, že v tom pořadu nejste schopní říct vše, co máte na srdci, zpravidla vás ten moderátor přeruší.
Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Jsou tři přihlášení s faktickou poznámkou. S přednostním právem - není rozprava, podotýkám, čili mohou hovořit jenom ti, kteří mají přednostní právo - fakticky pan ministr spravedlnosti a poté pan předseda Bartoš a pan předseda Stanjura. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.
Připadá mi podivné vyzývat někoho, aby se omlouval za svoje názory. Proč by se měl někdo omlouvat za svoje názory? A připadá mi také podivné tvrdit, že institut, který je zakotvený přímo v naší Ústavě a asi tedy tím pádem má nějaký smysl, tak možnost jeho využití, pokud to někdo zmíní, tak je nazývána útokem na právní stát. K čemu měl sloužit v představách ústavodárce.
Máslo na hlavě má Demokratický blok, který změnil to, co tady bylo připravováno. Teprve v pondělí.
Nyní fakticky pan ministr Jurečka a po něm pan předseda Bartošek.
To tehdy zaznělo. Já se omlouvám všem nově zvoleným poslancům, ale prostě taková situace by tady nebyla, kdyby ta jednání probíhala. A tady bylo řečeno něco o Demokratickém bloku, že v pondělí.
A já se nemůžu zbavit dojmu, že vycházíte ze starého latinského přísloví divide et imperia, rozděl a panuj. A je potřeba také říct, že to je jasný vzkaz lidem této země. Protože od hlavy se to řídí. A takhle to bude vypadat.
Vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu místopředsedovi Hájkovi. My jsme tady stejně dlouho v Poslanecké sněmovně. A tady je přece rozdíl mezi faktickou poznámkou a přednostním právem. Pokud se nepletu, tak dneska jsme ani já, ani pan ministr zemědělství nevyužili svého přednostního práva, pouze jsme použili faktickou poznámku, kterou můžete využít taky. My se řádně hlásíme prostřednictvím faktické poznámky. A skutečně opakuji, my jsme nikdy nedostali žádnou oficiální odpověď, který výbor máme mít. Jak říkal Masaryk, diskuse je vlastně demokracie. A ta diskuse nám prostě chybí. Vy jste se nějak dohodli a berete to, jako že to je jasné. Ale vy jste se s námi nesešli a s Demokratickým blokem jste odmítli jednat. Odmítli jste s námi jednat. A potom se tedy nedivte, že se nám to nelíbí. A vzpomeňte si, jaká blamáž tady byla právě v pondělí. A zase si to opakujeme.
Jinak bych poprosil, zkusme se dohodnout zítra třeba v 11 hodin, ve 12, ve 13, jak to bude většině vyhovovat, potkat se k výborům a dořešit tuto situaci, ať už se trošku pohneme v tom dnešním programu.
Děkuji za slovo. Pan předseda Faltýnek mi slíbil před chvílí, že to bylo naposledy, a nebylo. Já tedy vítám ten návrh. Jde o to, že se konečně dostane na skutečný kulatý stůl. Pozdě možná trošku, ale přece.
Teď pan předseda Bartošek.
Nikdy jsem neřekl slovo fašista.